Dámy a pánové, na vystoupení tohoto typu není možné nereagovat. To, že jsme předpokládali, že po překonání nákladů, které poneseme s krizí, může mít veřejnost nižší daňovou zátěž - a také to zvýšení daní bylo plánováno jako přechodné - logicky předpokládalo, že v této době už bude krize překonána a budeme stavět hospodářský růst na zdravých základech, což se také stalo a já jsem tomu rád. Vláda z toho těží a já jsem tomu rád. My jsme zvýšili ony body u DPH v okamžiku, kdy jsme na druhé straně snižovali výdaje. My jsme museli ty nůžky přivírat z obou stran. To není žádná demagogie. Je to prostě prokazatelné na číslech vašeho ministerstva, pane ministře. Ale přiznám se, že to není ten hlavní důvod, proč jsem se přihlásil. Přihlásil jsem se proto, že mi nevadí, pane ministře, pokud se v rámci politické diskuse v Poslanecké sněmovně navážíte do svých politických oponentů, tedy i do mě. Ale důrazně vás žádám: Přestaňte pořád a nekonečně nepravdivě, lživě a nespravedlivě urážet ty desítky a stovky poctivých lidí, kteří na Ministerstvu financí, na celní správě a na finanční správě udělali nekonečný kus práce v posledních letech! Obdobný proces proběhl v celní správě. A přestaňte je urážet!
Jenom pár věcných připomínek nebo komentářů k závěrečnému slovu pana ministra. Říká, že tři sazby taky nevidí rád, v tom se shodujeme. To si myslím, že není pravda. Změna dvou sazeb je v zásadě věc několika okamžiků. Sám včera označil tu novelu za sazbovou, to znamená bavíme se o sazbách, nebavíme se o těch nástrojích a opatřeních, které vláda připravuje na to, aby se zlepšil výběr daní. Proto jsme navrhovali změny sazeb. My jsme také ve svém programu navrhovali postupné sbližování, a postupné - když si řekneme, že je to za tři roky tak to vyhovuje tomu slovu postupně. Takže pokud jste to myslel vážně, tak určitě ano. Současně chci říct, že je dobře, že už v letošním roce a pro příští rok je prognózován lepší hospodářský růst, než jsme si mysleli my třeba v roce 2012 nebo na začátku roku 2013, ale přece nikdo z nás nevěří, že to je zásluha této vlády. Ano, já tomu věřím, levicoví politici věří tomu, že vláda je schopna sama zabezpečit ekonomický růst.
Dám slovo panu ministrovi financí.
Za sebe musím říci, že obecně přechod financování na kraje podporuji a považuji ho za správný. Každé přiblížení rozhodovací pravomoci týkající se nejen dotací na sociální služby blíže k občanům vnímám pozitivně, u sociálních služeb, které se dotýkají v různých ohledech oslabené části populace, ještě o to více. Musím říct, že sám za sebe jsem si na tuhle otázku dlouho odpovídal. V tuto chvíli chci věřit že ano. Mám zprávy z několika krajů, mohu mluvit hlavně za Kraj Vysočina a vím, že tam Kraj Vysočina je skutečně velmi dobře na tuto operaci připraven. Segmentů je tam mnohem víc a tady je potřeba říci, že doba je pokročilá. Nechci spekulovat o příčinách. Rozhodně si nemyslím, že toto padá jen na vrub MPSV. Rozhodně to ale vnáší nejistotu a neklid do celého segmentu sociálních služeb, ale hlavně nejistotu pro potřebné, kteří jsou na fungování sociálních služeb závislí. Opakuji, nechci slepě kritizovat, jen to s politováním konstatuji. Ještě krátce k důvodové zprávě, která kromě jiného zmiňuje dva zásadní cíle této novely. Za prvé je to nastavení transparentního financování sociálních služeb v návaznosti na přechod financování sociálních služeb na kraje a za druhé je to úprava definice střednědobého plánu a sítě sociálních služeb. Kromě toho tam je samozřejmě ještě řada dalších bodů. Musím konstatovat, že toto je zcela v souladu s koaliční smlouvou a s programovým prohlášením vlády. Dnes projednaná novela se těmto oblastem věnuje, bohužel ale z našeho pohledu se zcela nedostává ke kýženému cíli. Jsme v tomto ohledu jednoznačně přesvědčeni, že jde o tak zásadní operaci, kterou je třeba upravit vyšším právním předpisem. Už nyní není žádným tajemstvím, že síť sociálních služeb, ale i jejich kvalita a s tím přímo související dostupnost sociálních služeb pro občany se v jednotlivých krajích mnohdy zásadně liší. Do budoucna je ale nutné, abychom současné nerovnosti v přístupu k sociálním službám napříč naší republikou minimalizovali. Už o tom tady byla zmínka. I my jsme přesvědčeni o tom, že tato pravomoc by měla být i v podstatě v souladu s gescí zákona o krajích ponechána zastupitelstvu kraje jako nejvyššímu orgánu samosprávy jednotlivých krajů. Z uvedených důvodů jsem po dlouhých konzultacích s představiteli provozovatelů sociálních služeb, ale i se zástupci krajů dospěl k závěru, že by bylo nejvýš nutné některé parametry předkládané novely ještě upravit. Jen podotýkám, že jsme komunikovali se všemi kategoriemi provozovatelů sociálních služeb, tedy jak z neziskového sektoru, tak i s organizacemi zřizovanými kraji či obcemi. Následně jsme pak přistoupili ke zpracování pozměňovacího návrhu, který, jak se přiznám, a kolegové z výboru pro sociální politiku to vědí, procházel určitým, v některých fázích ne zcela idylickým vývojem. Děkuji na tomto místě zástupcům MPSV, že i když jsme zprvu nemohli najít společnou řeč, tak jsme v poslední fázi celou řadu rozporů odstranili, což oceňuji.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Několik let byla snaha vytvořit systém financování dlouhodobé péče, ale tato práce se minimálně 15 let nedaří dotáhnout. Nevzkvétá ale domácí péče a hlavně kvůli tomu, že praktičtí lékaři, kteří mohou takovou službu předepisovat, jsou limitováni, a proto předčasně volíme ústavní řešení. Přinejmenším z finančního hlediska.
Děkuji panu kolegu Beznoskovi. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka, závěrečné slovo? Vidím přihlášku pana poslance Tomia Okamury. Písemnou přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se znovu na závěrečné slovo.
Jedná se o dokumenty, které jsou potřebné pro řádné provádění důchodového pojištění. Ještě dodám, že, jak tady bylo řečeno, tento návrh byl projednán výborem pro sociální politiku a ten ho doporučuje schválit.
Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak, tedy rozpravu obecnou končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.
Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, všichni víme, že tato novela je skutečně vyžádána velkou společenskou potřebou, abych tak řekla, a protože o této novele a o té problematice se tady hovořilo hodně, tak já jenom opravdu stručně zdůrazním to hlavní poselství, a to že tento návrh směřuje především k tomu, aby bylo zamezeno vyplácení doplatků na bydlení do naprosto nevyhovujících prostor v ubytovacích zařízeních, která jsou financována v naprosto nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů, aniž přitom v současné době jde o porušování platné právní úpravy. Ale o těch pozměňovacích návrzích se budeme podrobně bavit potom v rámci třetího čtení.
Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji. Velmi stručně. Ta problematika je opravdu závažná, protože je to nekonečný kšeft některých tunelářů, kteří prostě na tom obrovsky participují.
Tady ministři financí zapomněli nějakým způsobem udělat kvalitní finanční správu a celní správu. Zapomněli jí dát nějakou strategii. Takže je to především o výběru daní a to je to, na co jsem se já soustředil. A že chceme posílit jednak finanční správu o 600 zaměstnanců a celní správu taky, protože jsou neefektivní a neměly žádnou strategii. Stále mi podsouvají politici, že já chci vybrat 100 miliard daní navíc? Já chci zabránit, aby nás o těch 100 miliard neokradli. Je zajímavé, že to zabralo. Na moje pozvání přijede 2. října pan Schäuble, německý ministr financí, a zároveň pravděpodobně akceptují pozvání další ministři. Pravděpodobně přijede ministr financí Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Polska. A pokud bude mít Polsko vládu, tak uvidíme, jak to dopadne s polským ministrem. A ten případ Ecoll Invest je typický. Nevím, proč žádný ministr financí v minulosti neprosadil registr účtů. Já určitě souhlasím, že jedna sazba by byla ideální. Tak on ví přesně proč. Takže je to jen sabotáž. Je to demagogie a je to sabotáž. Žádné daně se zvyšovat nebudou. Byl to základní program našeho hnutí a my ho držíme. Já jsem přišel na ministerstvo, začal jsem to řídit jako firmu, a div se světe, nakupujeme všechno skoro o polovinu levněji. Hlavně famózní ekologické zakázky, které děláme transparentně, a většinou to kupujeme za půlku. I ten papír, a všichni se mohou smát. Ale provoz státní pokladny jsme snížili o 100 milionů. Není to zázrak. Takže zkusme se o tom bavit možná v roce 2016, pokud se nám povede tu finanční a celní správu dát do pořádku. To je také o tom, jak funguje Úřad práce, jak se tady zneužívají sociální dávky atd. Je to o transparentnosti zdravotnictví, transparentnosti vědy a výzkumu a dalších věcí, které doufám naše koaliční vláda bude chtít transparentně řešit.
Do jaké míry to pro něj bude nebo nebude priorita. Proto si toho kraje musí být vědomy a měly by v této oblasti říci, co tedy vlastně chtějí. Stát ať řekne, co je standard.
Nyní prosím k mikrofonu s faktickou - prosím, pane poslanče. Vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, to, co jsme před chvílí slyšeli od pana poslance, to je čirá demagogie. Tolik jenom na vysvětlenou, protože to byla opravdu čistá demagogie.
Ne, já se musím v tomto ohledu pana exministra zastat, neboť jsem byl hejtmanem dvě volební období a vím, že to tak není. Kdyby hejtman, potažmo zastupitelstvo nechtěli tyto finanční prostředky uvolnit, tak by se tak nestalo.
Děkuji. A nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Běhounka. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za pozornost.
Nyní prosím přihlášeného pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Ani jsme se tam nebyli schopni dohodnout na tom, jaký byl skutečný postoj politické reprezentace hlavního města Prahy. Já nevím, kdo z vás ještě ví, co se bude dít, když projde původní, jestli se takhle dohodnete v koalici a proválcujete návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, což jsem pochopil z rozpočtového výboru, že se tak stane, nebo jestli projdou některé z těch pozměňováků, co to bude znamenat.
Děkuji, paní předsedající.
Prosím, aby se připravil pan poslanec Novotný.
Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové, já jsem k tomuto zákonu vystupoval v prvém čtení a nebojte se, nebudu opakovat všechny argumenty, které jsem uvedl, protože k tomu druhé čtení neslouží. Spojuje to, o čem mluvil pan ministr, to znamená nápravu křivd v případě těch čtyř ostatních vojenských újezdů, a potom zahrnuje zrušení vojenského újezdu Brdy. A jak jsem řekl, argumenty jsem uvedl v prvním čtení. V denním tisku jsme si mohli přečíst, že příbramské hnutí ANO, jehož čelným představitelem je Jindřich Vařeka, zveřejnil celou sadu článků o tom, jak by se mělo nakládat s územím Brd poté, co bude zrušen vojenský újezd. A pokud se dozvídáme, že si nechal zpracovat studii toho, jak v Brdech vybudovat multifunkční sportovní areál, jehož centrem by mohl být sjezdový areál na svazích A právě proto jsem přesvědčen, že bychom se měli znovu zamyslet nad tím, jestli ještě teď ty věci neoddělit. Jestli nenechat změny hranice vojenských újezdů, těch, které jsou v pořádku, kde je to vyjednáno a kde problém není, a problematiku Brd dát stranou, vrátit se k tomu, debatovat. Děkuji vám za pozornost a hlásím se tímto i do podrobné rozpravy.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Spíš bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který potom načtu v podrobné rozpravě, a chtěl bych ho zdůvodnit. Zdůvodním proč. Vládní návrh zákona spočívá v nové právní úpravě, která ruší vojenský újezd Brdy, stanovuje hranice vojenských újezdů a mění hranice krajů. V přímé souvislosti pak mění řadu dotčených zákonů. V roce 2012 vznikla pro oblast řešení pozemních komunikací k optimalizaci vojenského újezdu Hradiště pracovní skupina řízená odborem dopravy silničního hospodářství Karlovarského kraje, dále jen ODSH. Z následných jednání byly pořízeny protokoly.
Velmi jsem byla vždy nakloněna převodu financování na kraje, aby se finance přiblížily více potřebám uživatele, a kdo jiný by měl více znát podmínky na svém území než právě kraje a jejich reprezentace. Od začátku tohoto roku jsme nejen já, ale i ostatní členové výboru pro sociální politiku bombardováni, jak to vlastně bude - jak od zřizovatelů, tak i pracovníků krajů. Zastavím se trochu u historie této novely. Jaká bude příprava? V jakém stadiu se nacházíme? Jak bude probíhat školení či semináře? V odpovědi na moji otázku mi zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí sdělili, že musí připravit metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí na dotace kraji. Přílohou metodiky pak bude rozhodnutí o poskytování dotace kraji, která poskytne právní oporu pro postupy stanovenou metodikou. Byly zde vyjádřeny i obavy jednotlivých aktérů, aby nebyl rozdílný přístup k poskytovatelům sociálních služeb. Při přechodu bude metodiku schvalovat zastupitelstvo kraje a hejtmani by se měli jednomyslně dohodnout a schválit postup. Financování by mělo být nediskriminační a transparentní. Přesto to nebylo ani po tomto jednání vyslyšeno - na požadavky našeho podvýboru. Proto jsme vyhodnotili jako závažné a požádali jsme, aby se tato problematika přenesla na jednání výboru pro sociální politiku. Mimořádná schůze k tomuto se konala 12. června 2014 za účasti veřejnosti. Vystoupili hosté jak z Asociace krajů, zdravotně postižených, asociace poskytovatelů, odborů a mnoho dalších hostů. Tam jsme se dozvěděli, že došlo k dohodě na směrných číslech mezi kraji, i když tu zazněl názor, že to není zcela spravedlivé, ale nakonec kraje souhlasily. Proběhla tam i diskuse nad metodikou a její nahrazení nařízením vlády. Zástupci - především zástupci zdravotně postižených, se obávali, aby služby byly všude financovány stejně v rámci České republiky. Zástupce asociace poskytovatelů upozorňoval na neprodiskutování metodiky a obavu, že by zde mohlo vzniknout 14 různých sociálních přístupů. Členové výboru požadovali metodiku k prostudování, ale ta nám přišla mnohem později, než jsme ji dostat měli, vše se prostě šilo horkou jehlou. Nerozumím, proč po tolika letech diskusí o podobě a obsahu prováděcího právního předpisu je navržena pouhá metodika s tím, že její závaznost bude dána tím, že se stane přílohou každého individuálního správního rozhodnutí pro každý kraj. Proto budu požadovat předložení prováděcího předpisu hned od začátku platnosti této novely.

Ve skutečnosti převody finančních prostředků na jednotlivé kraje, které si budou moci schválit vlastní pravidla a rozdělit systém sociálních služeb na 14 různých podsystémů, rozbít celostátní jednotu a garanci jedněch pravidel pro celou Českou republiku. Cílem vládou navrhované novely zákony je zafixování absence právního předpisu, který by pro financování sociálních služeb nastavil celostátní jasná pravidla. Dává se možnost krajům samostatně rozhodovat o přidělených prostředcích. Tato skutečnost nepřijetí prováděcího předpisu neboli nařízení vlády, pokračující realizace dotačních řízení metodickým pokynem a autonomní rozhodování každého kraje v samostatné působnosti by mělo dalekosáhlé dopady na klienty sociálních služeb, poskytovatele sociálních služeb jakožto zaměstnavatele a další subjekty ovlivňované dotačním řízením. Stejně tak by došlo k významnému rozkolísání systému sociálních služeb. Na výboru pro sociální politiku jsem předložila pozměňovací návrh, ve kterém požaduji, aby byl prováděcí právní předpis, který stanoví... Pane předsedající, mohl byste mi zjednat klid? Mluvím o vážných věcech.
Počkám, jsem říkal. Zase si myslím, že to je rozumná věc, že to jsou spojité nádoby, které . To společné posuzování samozřejmě k tomu přispívá, to je třeba říct. Pak je třeba stanovit, ale taky vymáhat jasná pravidla stavební, požární, hygienická, protože ona mnohdy jsou, mnohé ty stavební úřady tak nepostupují, nebo postupují poměrně zdlouhavě, takže dát zase nástroj těm, kteří tato pravidla chtějí uplatňovat, aby je mohli účinně vymáhat a případně při porušování hygienických, požárních či jiných standardů ty ubytovny zavírat. Já si myslím, že existuje mnoho sociálních bytů, které se dneska tak neoznačují. To znamená mít jasná pravidla pro tu prostupnost.
Prosím, pokračujte.
My jsme připraveni ten návrh zákona podpořit, i pokud by neprošly naše pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi.
Já si nasadím brýle a jdeme na to. Po jeho důkladném prostudování jsem dospěla k názoru, že musím upozornit na některé závažné skutečnosti, o kterých se tady již mluvilo. Zároveň se i vyjádřím k pozměňovacímu návrhu kolegy Sklenáka. Přesné vyčíslení finančních dopadů navrhovaných opatření ale není možné, protože nejsou v současné době známy údaje o hygienických normách a standardech kvality bydlení. Bude také zabraňovat vytlačování sociálně ohrožených skupin obyvatel do substandardních forem bydlení. Toto si prosím zapamatujte - ty substandardní formy. Potud by se zdálo být vše v pořádku. Pro účely tohoto zákona se tedy navrhuje definovat standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru. Finanční podporu státu prostřednictvím doplatku na bydlení je nezbytně nutné navázat pouze na ubytovací zařízení a prostory vhodné k bydlení.
Určitě, ta snížená sazba je jedna z nejvyšších v Evropě a jsou s tím problémy a dlouhodobě, proč ne? Skutečně to je velice úsměvné, protože já jsem právě ten, který chodí k těm lidem. Já jsem byl u paní Pudilové na Praze 4, na finančním úřadě. To znamená, že ano, na finanční správě a celní správě je plno slušných lidí. Dneska to děláme za půlku! Státní tiskárna cenin, která rozdávala ty slitky, a teď jsme zjistili, jaké kšefty tam dělali s Neografem, známá firma. Proč jsme tam měli různé advokátní kanceláře, které údajně dělaly nějaké vratky. A tak dále. A můžeme se tady samozřejmě dohadovat, ale já už samozřejmě víc se k tomu vyjadřovat nebudu.
Já jsem se teď dohadoval s panem ministrem, jestli to myslel i tak, že otevřel rozpravu.